Já vás nejdřív všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Ano, paní kolegyně Maxová a pan kolega Zlatuška. Paní poslankyně Radka Maxová první návrh. Stálá komise pro rodinu. Prosím, pane poslanče, váš návrh. Školský výbor. Nevidím, budeme tedy hlasovat. Takže nejsnazší bude procedurální problém vyřešit hlasováním. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 103 a ptám se, kdo je pro přikázání této stálé komisi Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli eviduji přihlášku pana poslance Zlatušky.
Na druhou stranu docenti a profesoři jsou zákonem vyžadováni z hlediska garance akreditací studijních programů nebo studijních oborů. Budu proto požadovat přikázání tohoto tisku také školskému výboru.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Další přihlášenou s přednostním právem je paní ministryně Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Ten problém bohužel není do současné doby vyřešen.
Jestliže žádná přihláška není, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Kdo souhlasí s tím, aby byl tento návrh přikázán k projednání zahraničímu výboru, prosím ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Já zahajuji hlasování o tomto návrhu. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a tím končím... Pardon, ano, omlouvám se. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona o státním dluhopisovém programu nebyly předneseny. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Jde o ucelený systém předškolního vzdělávání, který se opírá o vědecké poznatky, zkušenosti a potřeby dítěte. Prostřednictvím této přípravy si děti osvojují i základní pravidla chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Mateřské školy dávají také velmi potřebnou podporu dětem, které přicházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Nezastupitelnost a význam předškolního vzdělávání - a podtrhuji vzdělávání, ne hlídání, o němž je předložený návrh zákona - potvrzují nejen učitelky elementaristky na základních školách, ale i mezinárodní výzkumy, z nichž vyplývá, že žáci, kteří navštěvovali mateřskou školu, dosahují lepších výsledků například v testech PISA a častěji vstupují do terciárního vzdělávání. Vytvoření dobrých základů v průběhu předškolního vzdělávání tedy může významným způsobem zvýšit šanci jedince na úspěch v životě. Vytvoření takových předpokladů pro všechny děti by mělo být prioritou každé vlády. Přitom ve vztahu k požadavku ministra školství na zavedení povinného posledního ročníku pro předškoláky před vstupem do základní školy, což považuji za návrh zcela oprávněný, je předložený návrh ministryně práce a sociálních věcí na hlídací služby v rozporu. Souhlasit nemohu ani s degradací povolání učitelky mateřské školy v souvislosti s dětskými skupinami, ke které dojde. Nemělo by to být obráceně? Neměli bychom usilovat o co nejvyšší zvýšení prestiže pedagogů a pochopitelně i platů? Nejde jen o to, jak se k nim chovají mnozí rodiče, či o chování dětí, které je odrazem stylu chování a života dospělých, potažmo celé společnosti. Jde také o to, že konkrétně mateřské školy stále častěji suplují rodinu při vytváření základních návyků, včetně rozvoje řečových schopností. Právě logopedické vady předškoláků se řadí mezi hlavní příčiny odkladů školní docházky. Za posledních deset let stoupl počet dětí s vadami řeči a s narušenou komunikačních schopností téměř o polovinu. Každé třetí až čtvrté dítě má menší či větší poruchu komunikačních schopností, od jednoduché fyziologické patlavosti až po těžké vady. Logopedické vady pochopitelně nejsou jediným důvodem odložené školní docházky. Pokud ustoupíme od odborného vedení předškolního vzdělávání a posuneme se k pouhému hlídání předškolních dětí v dětských skupinách, tato situace se ještě dál zhorší. Riziko vidím i v ustanovení počtu hlídaných dětí. Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk, zejména počet dětí ve věku do dvou let. Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině, činí jednu pečující osobu pro dětskou skupinu do počtu šesti dětí. Formulace jako taková je příliš obecná, ať už jde o zdravotní stav, dobu pobytu či konkretizaci, co konkrétně bude znamenat zohlednění počtu do věku dvou let. Připomínám, že v dětské skupině mohou být podle předloženého návrhu děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Jak bude zajištěna výchova a péče, pokud zde bude zdravotně postižené dítě, k tomu jednoroční batole, šestiletý předškolák, případně další hyperaktivní děcko nebo ještě ze sociokulturně znevýhodněného prostředí? Přičemž každé bude mít jiné potřeby, jiné požadavky a to vše s jednou paní na hlídání. Za další - problém stravování. Způsob stravování a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Takže rodič předá dítě do dětské skupiny a spolu s ním i doma připravené jídlo. Nikdo nebude kontrolovat, jaká je to strava, jakou má kvalitu, jestli dítě dostává to, co potřebuje ke svému zdravému vývoji. První salmonela ukáže, jaké problémy mohou nastat. Ale to není jediný rozpor. Všechny kroky v této oblasti budou doprovázeny důrazem na zvyšování kvality -
Hladina hluku se zvýšila natolik, že je zbytečné abychom se tady překřikovali. Pokud někdo chce diskutovat o něčem jiném, než je předložený návrh zákona, tak prosím převeďte své diskuse do předsálí. Děkuji. Prosím, pokračujte.
- Všechny kroky v této oblasti budou provázeny důrazem na zvyšování kvality vzdělávání na všech stupních. Vláda zajistí systémovou podporu předškolního vzdělávání." Abych byla správně pochopena. Rozumím tomu, že mnohé matky s malými dětmi, případně otcové, potřebují nastoupit do práce. Někdo z důvodu seberealizace, jiný kvůli tomu, aby neztratil kontakt s lidmi či s profesí, další kvůli nutnosti příjmu, aby rodina přežila. Do velkých problémů se dostávají matky či otcové samoživitelé.
Ten kopec obsahuje obrovské množství arzénu. Další věc, kterou bych ještě rád řekl. Tento proces prochází loužením a buď se k tomu dá použít kyanid, který je jedovatý, nebo můžeme použít močovinu, které je potřeba třikrát tolik. A nakonec otázka. Potřebujeme zlato? Já si myslím, že ne, vždyť jsme 40 tun za pár korun prodali.
Vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy, všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Poprosím pana poslance Robina Böhnische, aby přednesl návrh usnesení v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, vaše přednostní právo, máte slovo.
Vláda České republiky, byť si to řada jejích členů neuvědomuje, je v subalterním postavení vůči Poslanecké sněmovně. Proto si dovolím navrhnout předkladateli usnesení, s jehož návrhem souhlasím, zda v té první větě - vyzývá, vyzýváme rovnocenné partnery v rámci třeba mezinárodní politiky. Vládu České republiky bychom jako suverén měli žádat.
Prosím, pane poslanče. Ano, děkuji. Dále zde mám s faktickou pana poslance Stanjuru.
Já se chci zeptat předkladatelů, jestli vláda takovou nějakou nekalou činnost plánuje, že musíme požádat vládu, aby tak nečinila. Pochopil bych to, kdyby to byl třeba opoziční poslanec. Ale za prvé vládní poslanci žádají vládu, aby něco nečinila. To byste mohli možná zvládnout na koaličním jednání. Nic takového se samozřejmě nestane.
Další - s faktickou, nebo s přednostním? Prosím, s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl velmi poprosit pana kolegu Stanjuru, aby nebyl tak příkrý. Samozřejmě že vládní poslanci nedůvěřují své vládě. To jste si ještě nevšiml? Nicméně pokud to usnesení směřuje k tomu, co si skutečně přejeme a co tento suverén by chtěl své vládě sdělit, tak bychom to měli podpořit.
Nyní přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasování končím.
Připomínám, že jsem předložil pozměňovací návrh, který se týká společností stoprocentně vlastněných obcemi. Teď ji tedy načtu. Související legislativně technické úpravy.
Mám zde dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Adamec, druhý potom pan ministr zemědělství Jurečka.
Kdo máte zájem, mám to u sebe.
Další faktická poznámka, pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Máte slovo, pane ministře. Faktická, nebo řádné přihlášení? Faktická poznámka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A co se týká změn textu, jsou tak rozsáhlé, že v podstatě to nelze považovat jenom za úpravu textu. Děkuji za pozornost.
V okamžiku, kdy pomůžu ekonomice bioplynových stanic, jdu přesně proti tomu, co měla napříč politickým spektrem každá politická strana, která kandidovala do Poslanecké sněmovny - že bude podporovat živočišnou výrobu a bude dělat všechno pro to, aby živočišná výroba byla prioritou. Tento návrh jde přímo proti tomu. Návrh zlepšující ekonomické parametry a zlepšující život bioplynových stanic jde přímo proti tomuto směru.
A podle čeho se to posuzuje? Mně to prostě není jasné, takže bych poprosil o vysvětlení.
Máte slovo.
Děkuji. Já bych chtěl opravdu stručně zareagovat na to, co říkal pan poslanec Bendl. Tady nejde o žádné podpory, které by se týkaly, řekněme, času budoucího. Mám ji k dispozici.
Já bych chtěl panu poslanci Bendlovi prostřednictvím pana předsedajícího sdělit, že tento zákon skutečně není o tom, zda budeme více, nebo méně, přímo, či nepřímo podporovat živočišnou výrobu.
Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve své důvodové zprávě představuje množství důvodů, proč podpořit dětské skupiny. Podle názoru některých kolegů by mohla být východiskem ze situace podpora výstavby mateřských škol, avšak toto nepokládám za vhodné řešení do budoucna, obzvláště s ohledem na proměnný stav porodnosti. Mateřské školy by rovněž nevyřešily problém s dětmi mladšími tří let, jejichž rodiče by se rádi znovu zařadili do pracovního procesu. Osobně podporuji tyto dětské skupiny jako alternativní a poměrně rychle realizovatelný způsob řešení nastalého nepříznivého stavu. Tyto představy jsou však dle mého názoru liché, jelikož i dětským skupinám je uložena povinnost vypracovat a dodržovat plán výchovy a péče, jenž upravuje základní obsah aktivit v dětské skupině. Uvedený plán výchovy a péče se má soustředit na rozvoj schopností kulturních a hygienických návyků dítěte a dále na formování jeho osobnosti, na jeho fyzický a psychický vývoj. V rámci projektu v současné době probíhá spolupráce se Základní školou Praha 3, Havlíčkovo náměstí, a Kanceláří veřejného ochránce práv, které pilotně ověřují zařízení péče o děti dětskou skupinou. Její plán má název Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Tento plán vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, bere v úvahu také specifika dětí, které obvykle tuto školičku navštěvují, a v neposlední řadě několikaleté zkušenosti z práce v přípravné třídě. Každý tematický blok má svůj cíl, tematické celky. Já a moje okolí má celky: já a moje rodina, moje tělo, seznámení se školou a lidmi v ní, co mě obklopuje, můj vztah k druhým, k sobě samému. To znamená, že dítě by mělo zvládat základní sociální návyky, pozdravit, poděkovat, zda dítě zná své spolužáky, dokáže je oslovit jménem, je ohleduplné, vytváří si přátelské vztahy. Během školního roku - na začátku, v pololetí a na konci - probíhá hodnocení žáků. Toto považuji za velice důležité - svobodu volby. Je možné, že se výjimečně může stát, že dětská skupina dítěti v určitém směru přípravu k dalšímu vzdělání neposkytne. V takovém případě však nelze opomíjet významnou úlohu rodiny v předškolním vzdělávání, jelikož by i rodina měla na dítě pozitivně výchovně působit a nespoléhat pouze na předškolní zařízení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v loňském roce vydalo příručku s názvem Desatero pro rodiče, která shrnuje základní dovednosti, které by dítě mělo zvládat před vstupem do základní školy. Rodiče si tak tedy mohou zkontrolovat, zda dovednosti jejich dětí odpovídají předpokladům pro vstup do prvních tříd, a případně jejich nedostatky odstranit. V souvislosti s tímto problémem je zapotřebí rovněž zmínit fakt, že Česká republika legislativně nezavádí povinnou školní docházku do mateřských škol, a to ani na poslední rok před nástupem do základních škol. Existuje tedy řada rodičů, kteří své děti do mateřských škol neumisťují ani na jeden rok, a přesto se u takových dětí neobjevují výraznější problémy u zápisu na základní školu. Nevidím důvod, proč by poté měly mít obtíže s nástupem do školy děti, které navštěvují dětské skupiny. Nelze opomenout ani skutečnost, že se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Druhým důvodem, který chci podpořit, je možnost, nikoli povinnost, možnost umístit dítě do dětské skupiny. U některých rodičů doposud neexistovala možnost volby, zda bude s dítětem doma v plné délce rodičovské dovolené, tedy do tří let věku, či zda jej umístí do zařízení péče o dítě pro předškolní děti a vrátí se do zaměstnání dříve. Například lze uvést ztrátu kvalifikace, pracovních dovedností či kontaktu se spolupracovníky. V neposlední řadě nelze opomenout ani skutečnost, že zákon jako takový podporuje množství nestátních neziskových organizací.
Já vykládám Ústavu jinak než on. Myslím si, že to jsou otázky, které mají být rozhodovány v referendu.
Děkuji panu poslanci a eviduji jeho návrh na zamítnutí předloženého návrhu.
Děkuji za slovo. Vy víte, že referendum je pro nás prvek přímé demokracie, který prosazujeme a budeme prosazovat. Platí v tomto smyslu to stejné, což jsme už říkali, když se projednával náš zákon o referendu.
Není tomu tak.
Děkuji. Já to nezpochybňuji. To, že se to může řešit jednotlivými ústavními zákony, je také pravda. Například otázka dostavby - nedostavby Jaderné elektrárny Temelín. Prosím vás všechny, abyste zvážili, že propustíte tento návrh zákona do druhého čtení.
Děkuji panu navrhovateli. Není tomu tak.
Žádné návrhy se navzájem nevylučují. Pane předsedající, to je můj návrh procedury hlasování.
Děkuji vám. Můžeme pokračovat v hlasování.
Děkuji vám. Mé stanovisko negativní.
Slibuji, že se to naučím.
Pouze stanovisko, zda doporučujete, nebo nedoporučujete ke schválení.
Nedoporučuji.
V tom případě můžeme přistoupit k hlasování a dávám hlasovat o tom, kdo je pro přijetí těchto pozměňovacích návrhů. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Tyto pozměňovací návrhy byly zamítnuty.
Jako společné hlasování. Mé stanovisko negativní.
Zahajuji hlasování o těchto pozměňovacích návrzích. Kdo je pro přijetí těchto pozměňovacích návrhů, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Pozměňovací návrhy nebyly přijaty.
Teď můžeme, pane předsedající, přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám rozpravu, do které mám v tento moment dvě přihlášky. Každopádně s přednostním právem se přihlásil ministr zemědělství Marian Jurečka a jako druhý s přednostním právem jste se přihlásil vy, pane ministře Mládku.
Dobrý den, pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové.
Takže tento návrh nějakým způsobem vymezuje konkrétní podmínky. To znamená, že tato služba musí být provozována nekomerčně, což je také velice důležité. A počítá se s tím, že bude hrazena rodiči.
Paní ministryně, snažil jsem se, ale lépe to nešlo.
Návrh zákona vychází z programového prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavázala vytvořit podmínky k dalšímu rozvoji rodinné politiky a péče o děti s cílem zvýšit společenskou prestiž rodiny, posílit zapojení obou rodičů do péče a podpořit rozvoj služeb péče o děti, vytvářet podmínky pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti a mimo jiné podpořit rozvoj alternativ rodinné péče ve fázi preprimárního vzdělávání.